Za druhé vláda upozorňuje na to, že by měla zákonná omezení prodejní doby platit pro všechny státní a ostatní svátky. Z hodnocení dopadů navrhované úpravy není zcela zřejmé, jaké skutečné dopady tento návrh vyvolá například na zaměstnanosti.
S přednostním právem pan předseda klubu KDU-ČSL.
Není to podle mě téma ani levicové, ani pravicové, ani náboženské, je to téma, která by si možná zasloužilo nějaký vlastní sociologický výzkum. Byla tady také řeč o Evropské unii, takže i s těmito trendy se přijetím tohoto návrhu zákona sladíme.
Já děkuji panu předsedovi Miholovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Michal Kučera.
Netýká se lékáren a zdravotnických zařízení, čerpacích stanic a prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících. Mě by třeba zajímalo, jak se bude rozhodovat o tom, co je místem zvýšené koncentrace cestujících. Nemám rád stát, který nám říká, co máme a nemáme dělat o víkendu, co máme a nemáme dělat o svátku, zda máme jít nakupovat, nebo zda se máme procházet v parku.
Děkuji panu poslanci Kučerovi.
Hlasujme nohama. Dobrý večer, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Je zřejmé, že pokud se budeme rozhodovat o podpoře či nepodpoře tohoto zákona, dostáváme se do situace, kdy se musíme rozhodnout, jakou míru regulace ve svém životě chceme upřednostňovat. Proto doporučuji - hlasujme nohama. Důvody pro to, aby bylo otevřeno či zavřeno, najdeme na jedné i na druhé straně. Ale rozhodující je míra regulace.
První faktická poznámka je pana poslance Laudáta, připraví se pan kolega Adamec a kolega Hovorka.
Děkuji. To za prvé. Materiál, který nevím kdo spáchal, o krizovém řízení, o kritické infrastruktuře, tak to jsou bláboly, nebo aspoň ta verze, kterou já jsem viděl. Doufám, že mají možná nějakou dokonalejší, utajenou. Ty byly velice mizerně tam specifikované. Tam se to redukovalo na nějaké pro mě záhadné potraviny, něco kolem energetiky, něco velice málo, ale zjevně to dělali lidé, kteří nevědí vůbec, jak funguje život. A větší například městská aglomerace. Takže tam je možná nějaký klíč.
Nyní pan poslanec Ivan Adamec, připraví se Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nebudu jezdit po Čechách ani v kalamitě, ale po Švýcarsku. Tam prostě není oddělení kolejí od dopravců. Tam co kolej, tak jeden dopravce.
Děkuji panu poslanci Adamcovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Tam se jedná o smluvní vztahy, které jsou mezi Českými dráhami matkou a například Českými dráhami Cargem. A nejenom ty naše, ale i ty, kteří cestují mezinárodně. Děkuji.
Zatím poslední faktická poznámka pan poslanec Kolovratník.
Byli jsme také ve Španělsku a Španělsko je v Evropské unii, má to oddělené stejně jako my a funguje to. A poslední douška.
Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo pana ministra po obecné rozpravě.
Myslím, že tady padla spousta zajímavých věcí. To určitě uděláme. Ještě bych chtěl říct panu poslanci Stanjurovi, že určitě nebudu brzdit a nebudu dávat návrhy na zpožďování liberalizace a podívám se, jestli to nemůžeme urychlit. České dráhy se zbavily spousty dieselových lokomotiv, ale chtěl bych upozornit, že ty nemohly stejně osobní vagony vozit, takže tam je mezi tím rozdíl. Snad to i stačilo.
Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Tímto se k nim hlásím a chci, aby se o nich hlasovalo jednotlivě.
Ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Zpravodaj ano.
To nebyl důvod, proč jsem ten bod navrhl, a to taky nebyl důvod, proč většina Sněmovny, naprostá většina Sněmovny vyhověla tomu mému návrhu. Fakt, aby to byla karikatura, kdo z kterého klubu popsal svoji cestu, to by mě moc mrzelo, nebylo by to spravedlivé a pak ten bod byl úplně zbytečný, kdyby tohle byla zpráva z tohoto bodu. A já s panem kolegou Kolovratníkem vycházím velmi dobře, nicméně musím říct, není třeba chránit ministra, protože to není kritika ministra. Není třeba. Já jsem do toho politiku nechtěl tahat. A chci připomenout jako zpravodaj, že máme celkem pět návrhů usnesení. Vládní poslanci navrhli čtyři a opoziční jeden návrh usnesení. Chci říct jenom panu místopředsedovi, že máme celkem pět návrhů usnesení. Navrhuji, abychom o každém z nich hlasovali zvlášť. Nejprve o tom mém a pak postupně o čtyřech návrzích, které přednesl pan poslanec Hovorka.
Žádné tzv. opravné prostředky totiž ve specifickém systému ochrany dětí v Norsku neexistují. Tyto žádosti jsou obvykle zamítány nejdříve pro pochybnosti o zlepšení situace v biologické rodině, později s odkazem na to, že dítě si již vytvořilo u pěstounů pevné vazby. Kolikrát mají takovéto žaloby rodiče podávat, není nikde stanoveno. Pokud byste chtěli znát další judikáty v této věci, nechala jsem vám předložit předkládací zprávu k tomuto sněmovnímu tisku, k tomuto návrhu na usnesení, jak elektronicky, tak v písemné podobě.
Už jsem některé skupinky vykázal pomocí gest do předsálí, ale stále ještě tu zbylo dost zdrojů hluku.
Přes mizivou šanci na úspěch se tuto žalobu Eva Michaláková chystá podat. Děkuji těm z vás, kteří na sbírku rovněž přispěli. Zkušenosti z jiných států, které se v obdobných případech dostaly do sporu s Norskem, ukazují, že jedinou cestou k návratu dětí do domovské země je dobře načasovaný a stupňovaný diplomatický tlak vůči Norsku. Vítám proto, že se kauzou bude zabývat Poslanecká sněmovna. To může být významné i pro budoucí rozhodování norské služby Barnevern v dalších kauzách. Je nepřípustné, aby sourozenci Michalákovi, oba s českým původem a občanstvím, bezdůvodně vyrůstali odděleně ve dvou cizích norských rodinách, ačkoliv o ně bojuje jejich vlastní matka a rodina žijící v České republice. Česká vláda musí přestat strkat hlavu do písku. V Norsku se děje bezpráví českým občanům a jsou pošlapávána rodičovská práva české občanky. Vláda se nemůže vymlouvat, že nemá dostatek informací nebo že nemůže zasahovat do soudního řízení v jiném státě. Policie případy odložila, a v nejzávažnějších obviněních dokonce nikdo nepodal ani trestní oznámení. Ohrazuji se proti často opakovaným tvrzením, že matka nevyčerpala všechny opravné prostředky. Jediným opravným prostředkem je v Norsku žaloba proti sociální službě Barnevern. Tu může Eva Michaláková podávat každý rok až do plnoletosti dětí, aniž by se jí vrátily domů. Kolik koleček musí Eva Michaláková absolvovat, aby ti, kteří se zaklínají touto mantrou, uznali, že opravné prostředky byly vyčerpány? Příprava této žaloby proto nesmí být důvodem k pasivitě české vlády a nás všech. Poslanecké sněmovně navrhnu, aby vládu zavázala k jednání s Norskem. Zejména je třeba požádat o vysvětlení, proč čeští občané zůstávají v pěstounské péči cizích lidí, přestože původní důvod pro umístění dětí do pěstounské péče odpadl. Norské ústřední úřady možná nebudou do kauzy vstupovat, ale nic nebrání obrátit se přímo na místní Barnevern Nedre Eiker, který o odebrání a rozdělení dětí rozhodl. Barnevern jakoukoli komunikaci odmítá. Proč asi? Ptejme se, zdali by tito lidé znovu rozhodli tak, jak rozhodli, kdyby věděli, jaký odpor jejich rozhodnutí vyvolá v České republice, a věděli, že své rozhodnutí budou nuceni hájit na mezistátní úrovni. Protože nemusí jít o poslední případ, kdy jsou české děti zadržovány norským Barnevernem, považuji za nezbytné, aby současně prezident republiky a vláda iniciovali sjednání mezinárodní smlouvy s Norskem. Ta by měla zakotvit vzájemnou povinnost informovat se o všech správních a soudních řízeních týkajících se nezletilých občanů druhé smluvní strany. To je právě ten problém, že česká strana potom nemá informace ze strany Norska. Předkládám vám dva návrhy na usnesení. Obecně je okomentuji. Návrh A se týká přímo kauzy Michalákových. Je poměrně obsáhlý, ale považuji to za nezbytné. Bod 1 vyjmenovává šest základních principů, kterými se odebírání dětí vždy musí řídit. Bod 3 žádá vládu, aby se pokusila od norské strany zjistit detaily případu a Norsku se tak dostalo šance své stanovisko vysvětlit a obhájit. Skutečnost, že Norsko cokoli vysvětlovat odmítá, a dále rozhodnutí norských úřadů a jejich zdůvodnění, která máme zatím k dispozici, však nasvědčují faktu, že zde došlo k fatálnímu pochybení a nevratnému poškození lidských práv příslušníků rodiny Michalákových. Česká republika musí hájit lidská práva českých občanů v zahraničí minimálně stejně vehementně, jako se zastává dodržování lidských práv cizinců. Chci říci, že tam bude formulace na základě tohoto bodu, že vyzývám vládu k velkému úsilí. Uvidíte potom v podrobné rozpravě. Bod 5 upozorňuje vládu na možnosti podání mezistátní žaloby na Norsko podle článku 33 Evropské úmluvy o lidských právech. Žádá ji, aby tuto možnost zvážila. Vesměs může jít o časově velmi náročné způsoby. Výhodou je, že k žalobě se mohou připojit i další státy, jejichž občané jsou postiženi špatně nastaveným norským systémem ochrany dětí. Mohu za sebe říci, že jsem absolvovala konferenci, o které jsem vás informovala, a těchto států je skutečně více a mají zájem o společný postup. Jedná se o reakci na situaci, kdy o případu Michalákových se Česká republika dozvěděla náhodou z iniciativy matky.
Zahajuji hlasování o části Kdo je proti? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? To jsem netušil. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Budeme hlasovat znovu, takže poprosím ještě jednou o stanoviska. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 65, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 156, proti žádný. Tento návrh byl přijat. I tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Stanoviska prosím? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 69, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 159, proti žádný. I tento návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat návrhy pod písm. Zahajuji hlasování o legislativně technické připomínce paní poslankyně Černochové. Paní poslankyně s tím také souhlasí. Zahajuji hlasování... Pardon, ještě stanoviska. Paní poslankyně doporučuje. Paní ministryně? Zahajuji hlasování o návrhu paní poslankyně Chalánkové pod písm. B. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat. Posledním návrhem, s kterým se musíme vyrovnat, je návrh pana poslance Bendla, ve kterém se říká - prosím, parafrázuji, nemám písemně ten návrh usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby zajistila pro matku dětí institut diplomatické ochrany. Kdo je proti?
Možná osudová chyba. Kdyby se to nestalo, třeba bychom ještě projeli. Takže v pondělí ve 13 hodin jsem vyšel z domu, v úterý v 15 hodin jsem vcházel do Poslanecké sněmovny. Když jsem žádal vlakvedoucího, abych dostal potvrzení o zpoždění, tak mně říkal, že musí projít napřed všechny vagony. Mně nejde o tu stovku. Mně šlo o ty lidi, kteří tam byli ve stejné situaci jako já. Poučení z toho by mělo být - opravdu eliminovat ztráty, které vznikaly ne počasím a technikou, ale nefungujícím krizovým informačním systémem. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Zjistil jsem, že České dráhy mají v podstatě na dálkovou dopravu deset funkčních dieselových lokomotiv pro celou republiku. Pokud je kalamitní situace, rovněž není možné pouštět vlaky na obsazenou trať a ucpanou trať. Měl jsem tu zkušenost, že jsem cestoval z Uherského Hradiště do Prahy 19 hodin. V Otrokovicích jsme stáli asi hodinu a potom nás zavezli někde před Přerov. Tam jsme zůstali stát, od deseti hodin vlak přestal topit a průvodčí se snažil, chodil každou hodinu a říkal, že si myslí, že za hodinu už pojedeme. Potom oznámil, že nás asi odtáhnou zpátky do Hulína, aby nás vytopili, ale nakonec přijela dieselová lokomotiva a o půl třetí ráno nás dovezla do Přerova. Tam nám řekli, že si můžeme vzít taxík do Olomouce, tak jsme přejeli do Olomouce taxíkem a tam jsme čekali dál, protože nikdo nebyl schopen říct, kdy co pojede. Vůbec nikdo nevěděl, kdy co konkrétně pojede. Skutečně si myslím, že řadoví zaměstnanci za to nemohli, ale oni neměli informace. A tady si myslím, že je úkol pro Ministerstvo dopravy, a proto jsem si připravil i návrh usnesení k tomuto bodu, který má tři části.

Sankci opět ukládá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Za tento přestupek se navrhuje sankce od 2 500 do 20 000 Kč v nezkráceném správním řízení. Je možné jej řešit také blokovou pokutou 2 500 Kč a udělují se za něj také dva body. Své důvody jsem již předložil.
Nejprve byl přihlášen pan poslanec Laudát, potom pan kolega Adamec. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedo. Jinak samozřejmě problém to je. Nicméně ten problém tady je. Nakonec mám pocit, že někde v programu máme i my poslanecký návrh, který by toto měl řešit podobným způsobem. Takže já bych vás požádal, abychom podpořili tento návrh tím, že ho pošleme do druhého čtení, a uvidíme, jak se celá situace vyvine.
Děkuji. Jenom prosím kolegy, aby neblokovali přístup k řečništi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A zejména v pohraničí. A je úplně jedno, jestli to bylo polské pohraničí, nebo je to pohraničí se Spolkovou republikou Německo. Jsou velice akutní.
V pořádku, pane zpravodaji. Pokud nejsou další přihlášky, tak bych rozpravu ukončil.
Nestěžuji si na pracovníky Českých drah, na přístup, který měli, protože oni v tom jsou nevinně. Oni ty informace také neměli. Oni se snažili získávat informace z veřejných zdrojů, z médií, ale ani ty informace pro ně nebyly přístupné. A ještě jednou opakuji - marné a znovu marné, neustále obsazeno, čili žádný údaj. Základ celého problému byly informace. Nebo spíše nedostatek informací. Tady třeba poukážu na skutečnost, že soukromí dopravci zareagovali vcelku bryskně a po asi dvou hodinách čekání některým cestujícím na nádraží začaly chodit esemesky, že jejich vlaky byly zrušeny. Soukromí dopravci zareagovali. Ne, šlo to normálně. Koupil jsem si jízdenku na ráno. Když jsem ráno přijel, tak jsem zjistil, že bohužel vlaky nejezdí. Takže něco nefungovalo. A to, co nefungovalo, dle mého názoru souvisí s podstatně vážnějším problémem. Informace cestovaly. Železničáři, vlakvedoucí, obsluhy posílali informace a někde ty informace samozřejmě v průběhu toku informací končí. Tento člověk na tomto místě dle mého názoru zklamal. On to rozhodnutí nepřijal. Přijmout rozhodnutí v rámci krizového řízení.